Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh nebyl přijat. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Stanovisko navrhovatele? Návrh byl zamítnut. Stanovisko navrhovatele? Návrh byl přijat. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.
A co jsme slyšeli u těchto nejcitlivějších sociálních zákonů? A co řekne ministr práce a sociálních věcí? Nesouhlasné stanovisko. Teď jsme toho byli svědky. Chci, aby to tady zaznělo, jaký je postoj vládní pětikoalice k těm sociálně nejpotřebnějším.
Ty možnosti byly dvojí, jednak zajistit si široký konsenzus na úrovni ústavní většiny - já myslím, že i to by nebyl problém, kdyby většina komunikovala s parlamentní menšinou, případně se to mohlo řešit standardním legislativním procesem při maximálním zkrácení lhůt - i to jsme tady měli, i na to jsme přistoupili a není to tak dávno, jsou to snad dva týdny. To znamená, já si nemyslím, že bychom u tohoto návrhu zákona končili u Ústavního soudu, protože je to v podstatě dobrý záměr, který podporujeme, ale procesně jste to naprosto nezvládl, pane ministře.
Prosím, vaše dvě minuty.
Nejsme na vašem twitterovém účtu, abyste tam mohl sdílet nějaké nepravdivé věci několik dnů a potom je stahovat. Nikdy jsem neřekl, nikdy jsem to neřekl ani ve vztahu obecně k usnesením této Sněmovny nebo Senátu, řekl jsem to včera v debatě přímo ke kontextu toho, zdali usnesení doprovodné zajistí finanční prostředky pro nějakou konkrétní věc.
Myslím si, že tato debata není hodna mě, není hodna této Sněmovny. Začněme se chovat tak, jak se k sobě mají lidé chovat ve Sněmovně. Vy jste dezinterpretoval to, co jsem tady říkal já před minutou. Já jsem nějakým způsobem interpretoval vaše chování, jak jste se choval včera, takže nebudeme se tady chytat za slovíčko. Vy jste nám tady prostě řekl - nevím, co všechno je na záznamu, co není - jak jsme naivní a že vlastně usnesení Poslanecké sněmovny jsou k ničemu.
Pane ministře, prosím vás - děkuji, já navážu na svého kolegu ctěného Radka Vondráčka. Já jsem ráda, že patříte k více než 800 tisícům sledujících na všech sociálních sítích našeho pana předsedu. Jenom vám tu informaci upřesním. Nicméně neodvádějme pozornost od merita věci.
Děkuji za slovo. Já sem nejdu k debatě o vánočce, ale jdu sem skutečně se zastat toho zákona, protože jde o oblast, které se dlouhodobě věnuju. A co mně ještě přijde důležité, že nám je jasné, kolik věcí tam ještě bude nejspíš potřeba postupně upravovat i do budoucna.
Nyní tedy faktické poznámky.
Pane ministře, běžte na mikrofon a řekněte ty důvody, proč, vy jste to po nás chtěli taky, a místo toho se tady budeme vracet k tomu, kdo jak je přítomen v Poslanecké sněmovně. Já jsem se znovu teď díval do tabulky. Všichni poslanci, co tu nejsou přítomní, jsou vypárováni. Vy, když jste byli v opozici, tak jste vyčítali, že tady nejsou ministři nebo že neodpovídají na vaše otázky. Vy tady nejste, neodpovídáte na otázky, proč to má být ve stavu legislativní nouze - já bych si to fakt rád poslechl, nejsem v takovém detailu - a místo toho se hodnotí přítomnost nebo nepřítomnost opozičních poslanců. To vám přijde normální?
Už je, tak budeme moci pokračovat, bezvadné. Myslel jsem, že budeme muset prodlužovat naši pauzu, ale není tomu tak. Hlásí se někdo do otevřené rozpravy? Nikdo přihlášen není, z místa také nevidím nikoho, že by se hlásil. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, pane zpravodaji, děkuji za přednesení návrhu procedury. Zeptám se, jestli k tomu má někdo z ostatních poslanců co říci? Ať se případně přihlásí. Není tomu tak. Nejprve odhlasujeme proceduru, kterou kolega přednesl. A já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený postup? A my můžeme postupovat podle námi schválené procedury. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Nicméně nikoho dalšího k pořadu schůze přihlášeného nevidím. Hlásíte se? Jelikož se nikdo k pořadu schůze nehlásí, budeme pokračovat tedy zařazeným bodem
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jsem tady zas. Byl jsem tady minulý týden, když jsem napadal, že je zneužíván stav legislativního stavu nouze. A tenkrát jsme probírali věc, která aspoň vzdáleně mohla po argumentaci pana ministra Síkely připomínat něco, co odvrací bezprostředně hrozící škody. Tento tisk už považuju opravdu za normální standardní zákon. Já bych chtěl opravdu slyšet ze strany pana premiéra nebo příslušného ministra, ať nám tedy sdělí, v čem spatřuje naplnění podmínek stavu legislativní nouze. V čem je spatřováno to, že budeme projednávat věc, protože nás přehlasujete, ve zkráceném řízení, což je řízení, které samozřejmě má velký dopad na parlamentní proceduru, kdy je omezena možnost parlamentní menšiny nějakým způsobem projednávat tento tisk, zasahovat do něj, přijímat pozměňovací návrhy. Já jsem vám to tady minule četl, já vám zopakuju jenom jeden odstavec, protože nemá smysl to opakovat stále dokola, ale opravdu "vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétní okolnosti převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžný nástroj omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj s návrhem zákona nebo využije jednacím řádem stanovené prostředky." Ale opravdu si to poslechněte. Někteří z vás tady minule říkali: Ano, je to na hraně, nám se to taky nelíbí, ale musíme to udělat. A teď, za týden, zase dochází k tomu, že nejsou dodrženy ty obecné požadavky. O co vlastně jde? Je velmi fádní. Ty důvody neexistují, a vy to přesto zase uděláte.
Prosím, máte slovo, pane ministře.
To je samozřejmě jasné. Ústavní soud dovolil, že obsahovým smyslem či účelem toho institutu je zabránění nevratným nebo obtížně reparovatelným škodám na základních zájmech členů společnosti anebo zabránění reálným značným škodám na majetku státu.
Zřídili jsme pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace. Nechci znovu opakovat to, co jsem už říkal v ústních interpelacích. Ale úplně jiná věc je, zda má vláda, politická reprezentace, politická strana, každý z nás, právo kritizovat, zpochybňovat názory někoho jiného, nebo zda prostě tu možnost obrany nemáme. Já jsem přesvědčen, že nejenom že takovou možnost máme, aniž by zasahovala do svobody slova, svobody projevu, ale že to i dělat musíme a že to v každodenní realitě také všichni děláme. Nepochybně se mnou budete souhlasit, že skutečnost, že dva plus dva jsou čtyři, je názor a jiný názor je, že dva plus dva je šest, to je taky názor. Nelze ani říct, že když tedy jeden říká, že dva plus dva jsou čtyři, a další říká, že dva plus dva je šest, takže nejspíš ta pravda bude, že dva plus dva je pět. Zní to logicky a mezi těmi názory můžeme najít zlatou střední cestu, ale všichni chápeme, že to je nesmysl. Jsem rád, že toto přesvědčení v české společnosti a v české politické reprezentaci je poměrně široké. Jsem rád, že tato širší shoda na této věci existuje. Neděláme to z přesvědčení, nikdy nás to ani nenapadlo a dělat to v budoucnosti nebudeme. Ale to je něco úplně jiného než náš společný úkol čelit dezinformacím a chránit naši společnost před hybridními hrozbami.
Má pan poslanec Nacher zájem se přihlásit do rozpravy?
Ale já tím myslím něco jiného. Já tím myslím názory, obecně názory. To může být názor lidí, jestli vláda třeba dostatečně pomáhá lidem v energetické krizi, ano nebo ne. A když má člověk jiný názor, tak přece automaticky neznamená, že šíří nějakou dezinformaci.
A jinak jsem chtěl poděkovat panu poslanci Nacherovi, prostřednictvím paní předsedající, za to, jak k tomu přistoupil, i to, že nakonec nenavrhuje žádné usnesení.
Prosím, vaše dvě minuty. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Žáček. Prosím.
Je to dlouhodobé, systematické, plánovité manipulování realitou.
Nyní již tedy nevidím nikoho přihlášeného v rozpravě. Nyní se tedy ještě jednou táži pana poslance Nachera, jestli platí ta jeho slova - ano, platí - že nebude navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi, proto projednávání této písemné interpelace tímto končím. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu a vidím, že se chce vyjádřit pan poslanec Farhan.
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem požádal pana ministra Válka, aby se vyjádřil k čekacím dobám u plánovaných výkonů a jak je vyhodnocuje Ministerstvo zdravotnictví. Jelikož ty formulace, které mně přišly, jsou obecné, tak jsem o tom chtěl dneska s ním podrobně diskutovat.
Zaznamenávám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Poprosím nově příchozí kolegy a kolegyně, aby se také už přihlásili, a mohli jsme zahájit hlasování o přerušení této písemné interpelace. Někteří už začali hlasovat, předpokládám, pánové poslanci, kteří tady jsou s faktickou, pan Bauer... Zahajuji nyní, zahajuji hlasování o přerušení této interpelace. Otevírám rozpravu. Vidím, že má zájem vystoupit pan poslanec Farhan.
Opět děkuji za slovo. Mě tato odpověď, kterou jsem obdržel od pana ministra, opět neuspokojila. Takže jelikož zde není přítomen, tak si vás paní předsedkyně opět dovolím požádat, abychom tuto interpelaci přerušili do doby, než bude přítomen.
Žádné další přihlášené v rozpravě nevidím, proto rozpravu končím a můžeme zahájit hlasování. Opět se jedná o přerušení interpelace do přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Opět jsem zaznamenala váš zájem o odhlášení, takže se všichni, prosím, opětovně přihlaste svými kartami. Zahajuji hlasování o tomto přerušení. Konstatuji, že jsme přerušili projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra Válka. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 168, což jsou ústní interpelace.
To je samozřejmě pro nás velmi důležité datum, abychom stihli tyto věci zrealizovat a aby lidé mohli tuto formu zvýšené podpory a rozšířené podpory využívat se začátkem příštího roku. Děkuji za podporu a děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Jenom připomínám, že prvé čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Děkuji, pane zpravodaji. Já tedy zahájím hlasování, zda vedeme obecnou rozpravu. Ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 147, přihlášeno 137 přítomných, pro 76, proti nikdo. Návrh byl přijat. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Šafránková, pan poslanec Juchelka. Nyní tedy prosím paní poslankyni Šafránkovou o její vystoupení a vás ostatní, kolegyně a kolegové, o ztišení. Děkuji.
Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Považujeme to za principiálně správné a potřebné i motivační opatření, za spravedlivé ocenění pracujících rodičů a jejich dětí, i s ohledem na to, že tyto rodiny mají zpravidla vyšší životní náklady spojené právě s tím, že pracují, a to včetně nákladů na děti, například na školky, na dětské skupiny, na hlídání a další. Návrhem pod číslem sněmovního dokumentu 1682 chci rozšířit okruh dětí a rodin, které mají nárok na přídavek na dítě, konkrétně tak, aby tento nárok měly všechny nezaopatřené děti žijící v rodinách, jejichž rozhodný příjem nepřevyšuje čtyřnásobek životního minima rodiny. V této souvislosti rozhodně stojí za zmínku i to, že v sousedním Německu, pane ministře, mají nárok na přídavek na dítě všechny rodiny bez ohledu na výši jejich příjmů. Pro konkrétnější představu, schválení tohoto návrhu by například umožnilo, aby přídavek na své dítě mohli nově pobírat například ti rodiče samoživitelé s jedním dítětem, jejichž měsíční příjem se pohybuje mezi částkou 22 až 26 tisíc korun měsíčně.
Je to proklientská úprava týkající se příspěvku na bydlení. Termínově je to stanoveno tak, že to musí doložit k 15. dni kalendářního měsíce ledna, anebo k 15. dni kalendářního měsíce července. A rovnou říkám, je to i pro úřady práce trošičku delší možnost tyto žádosti zpracovat. Pokud se týká toho, co tady říkal Aleš Juchelka: ano, beru to na sebe jako předseda sociálního výboru. Včera jsem to nepředložil na výboru, bohužel jsem to v té době ještě neměl legislativně zpracováno. Ale zase rovnou říkám, že jsem jak zástupce koalice, tak opozice již odpoledne o těchto záměrech informoval a do systému jsem tyto oba návrhy dával ve večerních hodinách včera.
Děkuji, pane poslanče. Zatím jste byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, ještě pan ministr. Pane ministře, prosím. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Předpokládám, že nikoliv. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.
To znamená, že všichni handicapovaní si díky tady této vládě budou moci dovolit méně hodin péče ve svých domácnostech, ve svém domácím prostředí. Předkládaný návrh vládního zákona má opravdu za cíl reagovat na turbulentní situaci na trhu s energiemi, která způsobuje enormní nárůst nákladů na bydlení, a rovněž na situaci prudkého nárůstu nákladů prakticky všech komodit. A velmi to kvituji, že tomu šla vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí naproti.
Vy máte sice silný hlas, ale přesto, kolegyně a kolegové, prosím. Já si také myslím.
Takže ještě jednou. Zvýšení přídavku na dítě se v tomto návrhu zvyšuje právě nominálně o 200 korun úplně ve všech kategoriích. Toto je všechno samozřejmě správná cesta. Přídavek na dítě je prakticky jediná dávka státní sociální podpory, kterou se podporují rodiny s nízkými a se středně nízkými příjmy, které pečují o nezaopatřené děti. Přestože v roce 2021 došlo ke zvýšení hranice příjmu limitující nárok na tuto dávku, zůstává pořád přídavek na dítě dávkou chudinskou, poněvadž ji pobírá tuším pouze 10 %nezaopatřených dětí, a já s tím nemám žádný problém, doposud je to správně. To se nezdá být proporcionálním ani spravedlivým řešením, vůbec nemůžeme mluvit o nějaké rovnosti. Je potřeba si uvědomit, že výše přídavku na dítě je logicky odstupňována v závislosti na věkové kategorii, a to dle nákladů na zajišťování základních životních potřeb. Takže já vás moc prosím, je to jediný pozměňovací návrh, který tady v tuto chvíli máme, nemáme to ani nějak odstupňováno, že bychom měli tady toto navýšení v několika variantách. Proto vás v rámci politické dohody prostě žádám o to, abyste tento pozměňovací návrh akceptovali. Žádám o to pana ministra, aby dal k tomu souhlasné stanovisko, poněvadž takto je to správně a nebude to stát státní rozpočet o nic moc víc než to, co říkal pan ministr u toho svého navýšení.
Návrhy pod čísly sněmovních dokumentů 1683 a 1689 se týkají úprav nastavených příspěvků na bydlení. Zvýšení samotných normativů považuji za nezbytné zejména z důvodu enormního růstu cen energií, který vládou stanovené normativy dostatečně nereflektují. Pro kategorii družstevních bytů a bytů vlastníků pak navrhuji normativy zvýšit o 4 000 všem typům domácností bez ohledu na počet jejich členů, a to právě i proto, že vládní návrh nezohledňuje dostatečně růst cen energií, speciálně v rodinných domech s ohřevem vody a topením na elektřinu či na zemní plyn. V pozměňovacím návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1692 jde o zvýšení částky rodičovského příspěvku, které vláda již zhruba asi jeden rok odkládá, přestože to slíbila, a to z 300 000 na 380 000 korun. Současně zde také navrhují zavést do zákona o státní sociální podpoře automatický valorizační mechanismus, tedy úpravu zvyšování celkové částky rodičovského příspěvku, a to vždy k 1. únoru daného kalendářního roku, konkrétně o roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. S ohledem na výrazný růst inflace a cen základních životních potřeb a nákladů rodin s nejmenšími dětmi, jako je bydlení, energie, potraviny, pohonné hmoty, dětské potřeby a jiné možné zboží, považuji toto zvýšení za nezbytně nutné a velmi akutní. Součástí tohoto návrhu jsou i přechodná ustanovení upravující způsob čerpání zvýšeného rodičovského příspěvku, a to jak onoho základního jednorázově navýšeného, tak i těch navýšených následně na základě pravidelné inflační valorizace osobami, které k datu jeho zvýšení tento příspěvek nedočerpaly. To je náš prvořadý úkol. Proto vás prosím o podporu těchto mých návrhů na pomoc slušným a pracujícím občanům, na které dopadají tvrdé důsledky nebývale vysokých cen energií a skokový růst všech cen základních životních nákladů, služeb a zboží.
Dále vystoupí pan poslanec Juchelka v obecné rozpravě, prosím.
Moc děkuji, paní předsedající, za slovo.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě tu je návrh doprovodného usnesení, poprosím pana zpravodaje, aby nás s ním seznámil.
Děkuji, pane předsedající. Ještě tady máme doprovodné usnesení paní poslankyně Lucie Šafránkové pod sněmovním dokumentem 1697, a pokud to mám shrnout, žádá vládu, aby uložila ministru práce a sociálních věcí provést analýzu a předložit ji, aby na přechodnou dobu se taktéž mohly započítávat do nároku na příspěvek na bydlení, začlenit taktéž část měsíčních splátek hypotečních úvěrů.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Po dohodě všech předsedů klubů nebudeme pokračovat v jednání a vyhlásíme polední pauzu nyní, nikoliv až ve 13 hodin. Znovu se potkáme ve 14.30, kdy budeme pokračovat v našem programu. Hezké poledne a dobrou chuť.
Prosím, máte slovo.